Nestačí, aby zemi vedl ten nejdravější manažer nebo ten, kdo je nejvíce slyšet. V čele vlády by měl stát etický, morální a slušný člověk, který má kredit i před svými politickými oponenty. Já takového člověka v čele současné vlády při nejlepší vůli prostě nevidím. Vládu, která posouvá Českou republiku dál. Vládu, která zdravě soutěží s opozicí. Taková vláda se prostě nemusí bez ustání bát svého pádu. Tato vláda taková ovšem není. Rozdíl mezi tím, co vláda na jedné straně říká, a co ve skutečnosti dělá, je skutečně obrovský. Pro vyslovení nedůvěry existuje celá řada důvodů. Část z nich se jistě týká zásadních střetů zájmů, skandálů a afér okolo osoby premiéra a dalších. Podívejme se však na práci této vlády jako celku. V naší zemi žije mnoho schopných, chytrých a šikovných lidí. Přesto mají lidé oprávněné obavy jak ze současnosti, tak i z budoucnosti. Jako kdyby se ta naše země zadrhávala, místo aby uvolňovala tolik potřebný potenciál, životodárný potenciál lidské svobody a tvořivosti. Máme zastaralé školství a vzdělávací systém, který vychovává lidi spíše k poslušnému opakování než ke kreativitě a kritickému myšlení. Přidání pedagogům, i když se tak nestalo dle slibovaného scénáře, je jistě pozitivním krokem. Otevření školství a celkové zatraktivnění práce pedagogických pracovníků se však nekoná. Nová energie tak naše školství opět nečeká.
Paní poslankyně Černochová nám sdělí výsledky hlasování.
Děkuji, pane předsedo. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Nikdo se nezdržel.
Děkuji vám, paní poslankyně. Já tedy konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení nepřijala. Paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme projednali stanovený pořad 23. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Já vás tedy poprosím, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, nebo také dojde k jejich skartaci.
Přesto si troufnu říct, že do té funkce z tohoto pohledu nedorostl. Proto já dnes budu hlasovat proti této vládě. Já naprosto chápu, že existuje nějaká volební kampaň. Bohužel součástí těch volebních kampaní je něco, čemu se říká lidově házení špíny na konkurenci, ale pak je vyhlášen nějaký volební výsledek a lidé, kteří jsou úspěšní, se dostávají do výkonné moci, do velice vysokých ústavních funkcí. A tady už by neměli být loviči hlasů, ale měli by právě to, co slibovali, to znamená ten rovný přístup ke všem, speciálně dodržovat. Můžu vám jenom říci, že už i soud řekl, že to nebylo ve veřejném zájmu. Nebylo! Já jsem úplně zíral. Druhý příklad je, prosím vás, starý asi tři týdny. A zase se musím zastavit. Protože byl proti někomu jinému, než bylo hnutí ANO, tak to byla pravda. Ten článek, abyste jenom věděli, co všechno se vždycky hodí panu Babišovi, pokud jde o nějakou mediální hru, napsal prosím vás jistý Jan Urban. Já využiji té příležitosti. To je moje osobní věc. A to je například můj důvod pro to, proč budu dnes hlasovat proti této vládě. Děkuji vám za pozornost.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, už tady zazněla celá řada argumentů, kdo a jak bude hlasovat pro vládu či proti vládě, či jaký zaujme postoj. Proč budu hlasovat já pro nedůvěru vládě České republiky? Nechystám se tady tepat vládu jako celek. Ale prosím trochu pokory a sebekritiky, pane nepřítomný premiére. Ale opusťme hospodářství. Nedávno jsme měli 17. listopad, příští rok to bude 30 let od sametové revoluce, a naplňují se její ideály? Určitě si mnoho občanů myslelo, že k roku 2020 již budou komunisté na propadlišti dějin. Skutečnost je taková, že jsou nyní důležitým pilířem vlády, a to vlastně poprvé od revoluce. Pan premiér si stěžuje na novináře. Já sám opravdu nemusím některé typy novinářského vyzvídání, zejména s pomocí skryté kamery a podobnými způsoby, ale buďme objektivní.
Důvod, proč byla Česká republika odsouzena, ono se to dalo do jisté míry očekávat na základě znalostí podobných rozhodnutí vůči jiným členským státům, spočívá v tom...
Pane ministře, já vám dobře rozumím.
Ten důvod spočívá v tom, že dnes notářský řád umožňuje vykonávat profesi notáře pouze státním občanům České republiky. Rozsudek Evropského soudního dvora po nás vyžaduje, abychom do této profese připustili i státní občany jiných členských států Evropské unie. Na druhou stranu je ale potřeba vyvrátit obavy, které může tahle změna vyvolávat, protože pořád budou platit ostatní podmínky, které musí ten, kdo má být notářem, splňovat. Mimo jiné tedy musí mít absolvovanou českou právnickou fakultu, vystudovaná česká práva, která v zásadě se učí jenom v České republice, nikde v cizině české právo nevyučují a nelze předpokládat, že by s tím začali. Další důvod je, že pro provádění jednotlivých procesních úkonů musí ovládat úřední jazyk, což je tedy jazyk český. V zásadě ten boj s Evropskou unií, který byl z mého pohledu předem prohraný, ten rozsudek to koneckonců potvrdil, byl do jisté míry možná i zbytečný. Nicméně jak jsem říkal, platí další podmínky: česká právnická fakulta, znalost českého jazyka a vykonání mimo jiné zkoušky, která se také skládá v českém jazyce. Moc prosím o to, je to nekontroverzní věc, záměrně jsme tam nepřidali nic jiného, nic jiného, co by nereagovalo na ten rozsudek. Moc prosím o podporu tohoto návrhu.
Děkuji panu ministru Janu Kněžínkovi.
Děkuji. Jsme si plně vědomi toho, že tuto novelu je nutno přijmout s ohledem na rozhodnutí Evropského soudního dvora z března letošního roku.
Děkuji panu poslanci Tomáši Kohoutkovi a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ještě posečkejte, pane poslanče. Já doufám, že jsme schopni tento návrh dojednat. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani takové návrhy nejsou. Mohu tedy končit podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je teď zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahájil jsem hlasování číslo 188 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím projednávání zákona končím. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a ten, kdo má náhradní kartu, ať tedy oznámí její číslo. Z pracovních důvodů Dominik Feri, ze zdravotních důvodů Pavla Golasowská, z pracovních důvodů Miroslav Grebeníček, z důvodu zahraniční cesty Josef Hájek. Z osobních důvodů Marian Jurečka, z důvodu zahraniční cesty Jana Krutáková, Karla Maříková. Z osobních důvodů Roman Onderka, ze zdravotních důvodů Zuzana Ožanová. Z osobních důvodů Ivo Pojezdný, ze zdravotních důvodů Milan Pour. Bez udání důvodu Olga Richterová. Ze zdravotních důvodů Karel Schwarzenberg, z rodinných důvodů Pavel Staněk, z rodinných důvodů Lubomír Španěl, z pracovních důvodů Julius Špičák. Z důvodu zahraniční cesty Karel Tureček, z pracovních a zdravotních důvodů Kateřina Valachová. Do 11.30 z pracovních důvodů Vlastimil Válek, na celý den z pracovních důvodů Ivo Vondrák. Než vám udělím slovo, paní poslankyně, ještě chvilku vyčkejte.
Ten popisuje, jak by bylo možné snížit DPH na jízdné ve veřejné dopravě. Navrhuji tento bod zařadit na dnes za již pevně zařazené body, tedy za bod 78 jako šestý bod.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já bych ráda požádala Sněmovnu o pevné zařazení dvou tisků.
Má ještě někdo návrh?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré jitro. Na programu této schůze máme i zákon o platech a dalších náležitostech ústavních činitelů, který, jak to teď vypadá, je v bloku třetích čtení a při současném programu se pravděpodobně nestihne projednat na této schůzi. Čili já bych chtěl požádat o jeho předřazení tak, abychom ho projednali příští středu po již pevně zařazených bodech, což je GDPR a změnový zákon GDPR. Děkuji.
Tak ano, my jsme obdrželi od paní Kovářové, že by chtěla stanovisko Asociace krajů, kdy já jsem zadala panu řediteli, aby bylo paní Kovářové odpovězeno, že Asociace krajů se schází 9. listopadu, kde bude tato otázka projednána, a to stanovisko jí hned, neprodleně pak samozřejmě písemně předáme.
Paní poslankyně, navrhujete jiný termín na zařazení? Nenavrhujete, dobře. No, to jste mi to nezjednodušila. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo. Máme před sebou dvě hlasování, protože to třetí hlasování od kolegy Michálka má jednu komplikaci. Takže pane předsedo, nemohu o tom dát hlasovat, leda byste navrhl něco jiného. Pan kolega Plzák se hlásí. Děkuji vám. Máme tedy šestý pevně zařazený bod. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji vám. Jako první bod dnešního jednání - ruší svou omluvu paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová - a můžeme tedy zahájit přerušený bod číslo Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě v úterý 18. září letošního roku na 19. schůzi. Jsme v přerušené obecné rozpravě, ale přesto se ptám paní ministryně, jestli má zájem vystoupit. V tom případě je na řadě vystoupení pana poslance Janulíka. No, je tady z té přerušené obecné rozpravy vaše přihláška nevyčerpaná. Nemám tedy žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům Poslanecké sněmovny? Budeme pokračovat bodem číslo Požádám pana ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, aby tento návrh uvedl. Tak to respektujte! Děkuji. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte tedy, abych vám představil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o léčivech. Cílem této novely je učinit další krok v oblasti elektronizace zdravotnictví, a to díky precizaci systému elektronické preskripce a zejména zakotvení tzv. lékového záznamu pacienta. Přijetím této novely tedy dojde k završení právní úpravy povinné elektronické preskripce. Možnost nahlížet do tohoto lékového záznamu je logickým a účelným využitím údajů, které již dnes existují. Zejména se nově zakotvuje informační systém eRecept jako informační systém veřejné správy, který umožní komplexní realizaci a podporu elektronického předepisování léčivých přípravků a jejich výdeje. Kromě lékového záznamu pacienta bude součástí systému eRecept centrální úložiště elektronických receptů, registr léčivých přípravků s omezením, systém správy souhlasů a žurnál činností. Návrh zákona dále nově v kontextu již uvedeného definuje působnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv jako zřizovatele, provozovatele a správce systému eRecept s přesně vymezenými kompetencemi a povinnostmi. Návrh rovněž stanovuje osoby a subjekty, které mají přístup do systému eRecept, způsob a rozsah jejich přístupu a definuje účel, k jakému mohou být získané informace využity.
Toto vidím jako veliký problém. To je potřeba si jednoznačně uvědomit. Tady jde skutečně o velmi zásadní změnu, kterou je potřeba velmi dobře vydiskutovat. Buď už teď budeme uvažovat o tom, že účinnost musíme posunout, a to nejméně o čtvrt roku, možná spíš o půl roku, a to i s vědomím toho, že některé pasáže jsou navržené s odloženou účinností. Nicméně nám zbývá kriticky málo času k důslednému projednání zvláště modality lékového záznamu. To je jedna možnost. Pokud to uděláme tak, že budeme ve spěchu schvalovat celou tu změnu tak, jak je navržena, tak se dopustíme podle mého názoru fatálních omylů a vzbudíme nedůvěřivost mezi veřejností i mezi zdravotníky. A to si myslím, že si jinak velmi potřebný projekt lékového záznamu nezaslouží. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Dobré ráno, děkuji za slovo, pane předsedající. Takže můj návrh bude přikázat tento tisk i do hospodářského výboru. Děkuji.
Ano, pan ministr.
Já bych si dovolil jenom reagovat na to, co tady zaznělo. A ten vztah se definuje dvěma způsoby. Samozřejmě poté bude taktéž moci tento nesouhlas vyslovit. Takže to je, myslím, spíše technická věc. Určitě je to do jisté míry průlomový návrh, je to návrh, který ale z mého pohledu jde správným směrem. A my v tomto směru spíše doháníme rozjetý vlak států na západ od nás.
Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a máme dvě faktické poznámky.
Ale zatím mě tedy vaše vystoupení úplně nepřesvědčilo. To znamená, stačí znát číslo mého občanského průkazu, nic dalšího nedělám. Nemám na občance žádný čip. Ta občanka tam nemusí být fyzicky přítomna. V okamžiku, kdy někdo zná číslo mého občanského průkazu a je současně lékařem nebo zdravotníkem, vypadá to, jako by měl souhlas.
Proč nemám dát aktivně souhlas? Jak dostaneme informaci k občanům, že během šesti měsíců má šanci dát nesouhlas? Já bych ještě rozuměl, že musím dát souhlas. Zjednodušujeme to někomu na úkor všech občanů České republiky. Tak to otočme. Děkuji za případnou odpověď.
Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Petr Pávek. Paní ministryně Jana Maláčová se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan ministr Jan Kněžínek taktéž do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
To je fakt trochu jiný příběh. Ta diskuse se tady vedla taky poměrně dlouho v Poslanecké sněmovně, jestli to má být aktivní souhlas, nebo aktivní nesouhlas. Ale vezměme si, kdy jsou situace transplantací. Jsou to velmi často mladí lidé, kteří zahynou při nějaké nehodě, kteří o takových věcech vůbec nepřemýšlejí. Tady jsme úplně v obráceném gardu přece. Tady se jedná o to, že se pokoušíme ošetřit lidi - a případnou kombinaci léků - kteří naopak do toho zdravotnictví docházejí častěji, pravidelněji. Ten by měl dát ten kvalifikovaný souhlas. A neměl by být automat, že ho dávají úplně všichni. Protože v tom okamžiku vynětí dobře víme, jak to funguje v České republice. Jsou to všichni. Jsou to úplně všichni. Pak je z toho automat, který platí úplně pro všechny.
V zásadě máte pravdu, že tady jsou dva úhly pohledu. A pro mě je prostě cennější to právo na ochranu osobnosti, osobnostních práv. Na těch miskách vah je to pro mě úplně jednoznačné. Tak to prostě nebude. Já bych předpokládal, že při první návštěvě lékaře se na to ten lékař zeptá: je nová možnost legislativy, já vám to případně doporučuji, je to dobré, snížíme riziko.